Dnes v době od 19 do 21 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. Nyní máte slovo s faktickou poznámkou, pane předsedo.
My také trváme na tom projednání, protože to je složitá materie. Ale není pravda, že se nic nestane. A pod tím nebyl podepsán žádný vrátný ani žádný vedoucí oddělení, pod tím byl podepsán ministr financí. A chtělo se zvracet po přečtení prvních čtyř návrhů paragrafů. Neschválíme, nemůžeme. Ve finále ano. Já jsem připraven tento návrh podpořit, ale nejsem ochoten podporovat vaši špatnou a flákačskou práci. Sněmovna to musí po vás dopracovat.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Babiš.
A u Poláků dokonce hrozí, že to vůbec nebudou mít do konce roku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud by toto nebylo schváleno, tak zkrácení doby mezi prvním a druhým čtením na 30 dní.
My všichni nejsme jako Andrej Babiš, že mu stačí tři hodiny spánku, jak nám aspoň tvrdí. Nám některým to fakt nestačí. My za to fakt nemůžeme. Zatím tomu věnujeme asi 30 minut. To skutečně není problém opozice, a pokud to nestihneme, tak ať to platí ti, kteří to zdrželi. My jsme to zatím nezdrželi - kromě těch 30 nebo 40 minut, po které debatujeme. To si fakt vyřiďte s premiérem a ve vládě.
Nebo prostě dáme ruce do klína a řekneme si: všechno je v pořádku, nic nepotřebujeme měnit? Já bych se divil, když státy kolem nás takovou změnu dělat musejí. A když jsme u těch změn zákonů, tak to je pěkné říci: musí se zvýšit boj proti pašeráctví, převádění lidí, je potřeba, aby Evropská unie něco v této věci udělala. A v této věci chceme něco udělat. Občanská demokratická strana konkrétně navrhuje, aby Česká republika zvýšila tresty za převaděčství.
Já bych si dovolil na předchozí vystoupení kolegy Fialy jenom dvě historické poznámky. Tehdy uprchlíci z Československa byli jedni z prvních, kvůli kterým se přijímala speciální opatření ve světě. Bylo by dobré si při tom obecném horlení o tom, jak s utečenci zacházíme, tady tyto historické paralely připomínat.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Trochu jsem to tušil, jeho faktická poznámka vyvolala momentálně dvě faktické poznámky. S první faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Černoch.
Děkuji za slovo. Mě opravdu nebaví poslouchat srovnávání současné situace, srovnání se situací v Evropě. Bavíme se o lidech, kteří přicházejí ze stejného kulturního prostředí? Víme, že ti lidé budou ochotni akceptovat naši kulturu, naši historii, naše tradice a naše zvyky? A spíše jsem v tom velmi skeptický. Proč tito lidé nechodí a nežádají o azyl v arabských zemích? Bagatelizace toho problému jak z úst premiéra, který tady pokrytecky říká "jsem rád, že ten bod byl zařazen", jako by tomu bránila opozice a vláda to tady chtěla prosadit. Ještě ani jednou, a jsme v polovině volebního období, ani jednou vláda nepřišla s bodem, který se týká zahraniční politiky. Souhlasím s tím, že k tomu, aby to bylo na programu, musí přispět vládní poslanci tím, že to zařazují. Ale ještě ani jednou vláda nepřišla. A já mám věřit premiérovi, že je rád. Kdyby byl rád, tak to tady prosadil, bylo by to na organizačním výboru, byl by to návrh vládní většiny, a ne že se o tom dohadujeme dneska ráno na grémiu a vy nám pak vyjdete vstříc. Tak si ale nelžeme a nechme těch levných historických - není pravda, že ten, kdo upozorňuje na nebezpečí, je ten špatný, a ten, který říká "přijmeme všechny", je ten dobrý. Tak jednoduché to není. Dokud ten problém měly jižní státy, tak se to neřešilo.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg, po něm pan poslanec Zlatuška, po něm pan premiér Sobotka s faktickou poznámkou. S další faktickou poznámkou pan předseda Fiala, po něm pan předseda Bělobrádek, po něm pan poslanec Lank.
Dámy a pánové, tady se začala rozvíjet debata o tom, co je úkolem politiků. Já se k ní nechci přidávat. Ale přece jen bych řekl, že úkolem politiků také je nejenom žvanit, ale taky něco dělat. A to je právě to, co já po české vládě chci. Dobře, je to vaše řečnická figura a pana vicepremiéra Babiše. Já bych chtěl jenom poukázat na to, že v červnu 2013, kdy padla poslední pravicová vláda, tak žádná takováto migrační krize nebyla. Ale abych vám ukázal prázdnost vašich slov, tak vám připomenu několik vašich čísel. Jedno jsem tady říkal. To není závazek žádné vlády z minulosti. Podívejte se na skutečnost.
Další faktickou poznámku má pan vicepremiér Pavel Bělobrádek. Prosím, pane vicepremiére, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já myslím, že není správné tady hovořit o tom, že máme dvě možnosti - demokracie a svoboda, nebo islám. Já tady nechci islamisty, nechci tady islámské teroristy. Ale to neznamená, že co muslim, to terorista, co muslim, tak nepřítel. Máme tady i z islámských zemí lidi. Dokonce demokracie, parlamentní demokracie - nevím, jestli pan senátor je praktikující muslim, rozhodně však přišel z islámské země a je v parlamentu. To je prostě základní princip svobody - nerozlišovat lidi podle náboženství, podle pohlaví, rasy. A pokud to plnit nebudou a pokud nebudou plnit naše ústavní principy, pokud nebudou plnit ty základní hodnoty, které máme, pak musí tvrdě dostat jasně na srozuměnou, že buď je budou respektovat, nebo holt budou potrestáni. Možná ano a je mně to úplně jedno. Žijeme v občanském sekulárním státě.
Děkuji panu vicepremiérovi Bělobrádkovi. Prosím, pane poslanče.
Já si dovolím jenom zareagovat na slova pana premiéra, který nás tady obvinil, že nějakým způsobem strašíme. Ne, my nestrašíme. My jenom říkáme fakta a informace. Já se obávám, že pan premiér zacházel do opačného extrému. Podle mého názoru se tím fakticky snažil uklidnit situaci a vyvolat pocit, že se nic závažného neděje. Já jsem pak s logickým zájmem sledoval mediální výstupy po zasedání Bezpečnostní rady státu a musím se přiznat, že v případě některých médií jsem přemýšlel, jestli je za způsobem informování záměr, nebo jenom hrubá neznalost. Jestliže je řečeno, že zpravodajské služby v současné době nemají informace o tom, že by mezi uprchlíky v České republice byli lidé s vazbami na Islámský stát, tak to prostě není možné interpretovat tak, že mezi uprchlíky nejsou žádní teroristé ani lidé napojení na Islámský stát, jak o tom premiéra ujistili agenti tajných služeb. Smutnou pravdou je, že žádná zpravodajská služba na světě není schopná prověřit celou uprchlickou vlnu. Ani to, jestli to jméno, které uvedli, je jméno pravé. Ono to jaksi v zemi jejich původu není moc kde ověřit.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem se přihlásila řádně do debaty, ale vidím, že by asi na mě nedošla řada, tak jsem se přihlásila s faktickou poznámkou. Já bych chtěla upozornit pana Okamuru v prvé řadě, že pokud tady hovoří o nějaké válce s Islámským státem, tak by si měl uvědomit, že Islámský stát není žádný stát a měli bychom to nazývat pravými jmény. Samozřejmě, že si uvědomuji závažnost současné uprchlické situace v Evropě a v blízkém okolí Evropy. To jsou fakta. Česká republika na to bohužel i přičiněním naší vládní politiky reaguje explozí xenofobie, strachu a dezinformací. Vesměs to byli muslimové, dámy a pánové. A nevyvolalo to zdaleka takovou hysterii, jakou vidíme dnes. Jsem přesvědčená, že skutečným problémem nejsou uprchlíci, ale odpovědi politiků, které jsou bohužel často populistické a potenciálně velmi nebezpečné. Budeme všichni překvapeni, až v příštích volbách díky naší lehkovážnosti získá kvartet Konvička, Okamura, Landa a Adam Bartoš 15 nebo 20 % hlasů.
Určitě nebude. Prostě budeme pořád v konfliktu.
Děkuji panu zpravodaji. Ještě před paní ministryní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Promiňte, že krátce zareaguji. Víte, jakákoliv míra demagogie, kterou použiji ve svém diskusním příspěvku, zbledne a stane se marginální v okamžiku, kdy začnete do principu zásluhovosti tahat třetí pilíř. Opravdu už toho nechte! A v rámci povinných odvodů, které máme ze zákona, z vašeho rozhodnutí je jenom první pilíř a žádný jiný. A ten je rovnostářský. Tady můžeme mít každý jiný pohled. Ale nemluvme o třetím pilíři jako o alternativě zásluhovosti, protože tam prostě není. Třetí pilíř je mimo povinný odvod. A že jsou tady některé vysoké důchody z minulosti? Ano, jako bývalí vysocí důstojníci Státní bezpečnosti někteří pravomocní Neburešové a podobně berou dneska vysoké důchody, ale to je celkem marginální kousek společnosti.
Za tu práci je to odpovídající, a proto mají i ten malý důchod. Ti lidé si to nevybrali dobrovolně.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Potom ještě faktická poznámka Miroslava Kalouska a poté ještě faktická poznámka pana zpravodaje.
Nějakou Maxovou tady nepřekřičím.
Pane poslanče, prosím, neoslovujte nikoho přímo.
Pane předsedající, vy jste viděl a slyšel, jak dva metry ode mě jsem rušen hlasitým hovorem, a neudělal jste nic! Co jsem měl dělat já?
Pokud máte návrh, abych byl odvolán z řízení schůze, tak ho podejte.
Jenom bych chtěl, abyste pracoval, nic jiného jsem od vás nežádal.
Potom s přednostním právem paní ministryně.
A nakonec mu může spořit i zaměstnavatel a ten zaměstnavatel si to taky snižuje z daní. Ač je to ze svého, ač to je zásluhové, tak stát je tak solidární, že těmto lidem, kteří na to mají, ještě přispívá.
Dáme to těm důchodcům, nebo nedáme? Pojďme k věci, prosím pěkně.
Děkuji za skutečně krátkou faktickou poznámku.
Všimněme si ovšem té částky, já ji nerozporuji, 12 až 18 miliard a nic. Ale když je někde nějakých 900 milionů za dva roky, musíme to zrušit, protože je ohrožen celý penzijní systém. A je docela úsměvné poslouchat stížnosti levicových poslanců, že penzijní fondy nemohou řádně podnikat, a tím lépe zhodnocovat peníze svých klientů. Jako bych od nich roky neslyšel tady za tímto pultem: Hlavně aby nepodnikali.
Stejně tak by tomu mělo být rovněž v případě omezení provozování nelegálních technických herních zařízení využívajících tzv. dovednostní prvek k obcházení veřejnoprávní regulace, jakými jsou například již zmiňované kvízomaty, pane ministře. Závěrem mi dovolte zmínku týkající se technologicky velmi náročného centrální informačního systému provozování hazardních her, s jehož vytvořením návrh zákona o hazardních hrách počítá. Tento informační systém by nejen monitoroval veškeré sázky u vybraných druhů hazardních her, ale zároveň by například koncentroval údaje o hráčích, jimž bude účast na hazardních hrách dle tohoto zákona zakázána.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler.
Vláda toto schválila, poslala Sněmovně, pojďme o tom jednat.
Děkuji za slovo pane předsedající, dobré poledne, dámy a pánové. Je důležité považovat soubor těchto zákonů za kompaktní celek, který je třeba projednat, analyzovat a vyhodnotit jeho dopady v souvislostech. Proto je novela poslance Volného, kterou jsem již zmiňoval, která je projednávána paralelně a řeší jen výši daňových sazeb, zcela nesystémovým zásahem do regulace loterií, protože neřeší rozmach nelegálního provozování, neřeší patologické hráčství a neřeší výtky Evropské komise. Je jen jednoduchým, možná primitivním legislativním nástrojem, který má zachránit koalici v rámci slíbeného nadstandardního výběru daní z loterijního sektoru. Zákony jako takové měly velmi dramatický vývoj. Tento zákon ovšem pro své zcela zásadní nedostatky byl několikrát přepracován a vládě ho s dalším zpožděním předložil formou další, poněkud velkolepé tiskové konference koncem prosince 2014, aby se dodržel termín v rámci koaličního ujednání, a teoreticky to byl i konečný termín za strany Ministerstva financí.
Děkuji. Pardon, paní poslankyně moc se omlouvám, ještě je tady faktická poznámka vaší kolegyně paní poslankyně Putnové. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Dobré dopoledne. Chtěla bych k této mediální zkratce dodat krátký komentář, protože si myslím, že si to zaslouží. TOP 09 od začátku kritizovala nemravnou a nestydatou praxi propouštět učitele na dva měsíce během prázdnin. Současně se nám nelíbilo, že Ministerstvo školství nenalezlo jiný způsob než novelu zákona, protože to považujeme až za ten nejsilnější nástroj. Čili stanovisko TOP 09 k této problematice je od začátku jednoznačné a neměnné.
A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou.
Děkuji, paní předsedající. Jeden pozměňovací návrh pod písm. Stejně tak v dalších bodech je to pro druhý stupeň základních škol, pro střední školy, střední odborné školy, základní umělecké školy a školská pracoviště, kde se vyplňuje volný čas dětí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.
Chtěli bychom to zařadit dnes po již pevně zařazených bodech. Jsou to právě ty instituty, kudy může pronikat radikalismus do naší společnosti, ať už se radikální myšlenky dostávají do hlav mladých studentů, nebo odsouzených zločinců. Chtěl bych zdůraznit, že žádný z bezpečnostních orgánů, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo vnitra, BIS ani Úřad pro zahraniční styky a informace se k zákonu nestaví zamítavě a chápou důvody tohoto zákona a jeho zavedení. Tento návrh považujeme za aktuální právě dnes, kdy na území Evropy a do České republiky pronikají statisíce cizích vyznání, o kterých nevíme vůbec nic.
Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.
Dobré ráno, dámy a pánové. Ale až mi budete počítat, kolik jsem si vzal přestávek, tak dnes jsem si prosím žádnou přestávku nevzal, to dosvědčí kdokoli, kdo se podívá na zvukový záznam. Domnívám se, že by bylo fér, abychom dnešní den pokračovali tím, že umožníme opozici realizovat alespoň v těch hlavních prioritách -
Mám jenom prosbu, jestli byste upřesnil, kam je chcete zařadit. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Tyto subjekty budou na rozdíl od dosavadní právní úpravy nově zdaněny. Rovněž dojde ke zdanění nelegálního provozování hazardních her, které dnes zdanění nepodléhá. Minimální daň z technické hry je tedy téměř dvojnásobná oproti stávající pevné části odvodu. Propočet je proveden tak, aby příjem obecních rozpočtů zůstal v zásadě zachován.
Já bych tedy pouze doplnil nějaké změny, které tento tisk přinese.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh tzv. změnového zákona k právě projednaným hazardním zákonům.
Děkuji panu ministrovi za jeho stručné představení a i tady prosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Volného.
Já budu ještě stručnější.
Do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Ladislav Šincl.
Děkuji, pane předsedající. Zájem na rychlosti přijetí navržené právní úpravy by zde neměl podle mého názoru převážit nad odbornou diskusí v rámci sněmovních výborů. K předložené novele mám i určité výhrady, a proto mi dovolte přistoupit ke konkrétním otázkám spojeným s těmito návrhy, jimž by měla Poslanecká sněmovna věnovat pozornost v dalších čteních. Primárně bych se rád věnoval otázce efektivního postihu nelegálního hazardu, který v současné době zažívá nebývalý rozmach a který zásadním způsobem narušuje řádnou hospodářskou soutěž v tomto odvětví a který zejména významně ohrožuje samotné spotřebitele. Dosavadní postup proti těmto a jiným formám nelegálního hazardu se jeví jako značně neefektivní, a to pochopitelně i kvůli zastaralému legislativnímu rámci, jenž neumožňoval příslušným orgánům účinný postih.
Táži se, zda můžeme hlasovat o všech najednou. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Jenom chci říct, že návrh byl zamítnut. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Tady nejsou, alespoň z Ústavy, i když někteří z vás to tak cítí, tak tady nejsou poslanci první, druhé a třetí kategorie. Máme všichni rovná práva, rovné povinnosti před Ústavou a před svými voliči, a vy nám je prostě nenecháte naplnit. Vy blokujete naše ústavní práva. Dám jeden příklad, aniž bych tvrdil, že je ten nejdůležitější. Pravděpodobně bude ta debata přerušena až do konce volebního období. A vy stejnými ústy, kterými zcela cynicky blokujete ústavní práva svých opozičních kolegů, tak stejnými ústy si dovolujete říkat, co si to dovolujeme, když blokujeme nějaký zákon. Prosím, nechcete se zamyslet nad tímto dvojím metrem a nad tím, jak se chováte k Ústavě a k ústavním právům svých kolegů? V každém případě neočekávejte prosím jakoukoli vstřícnost z naší strany k vašim návrhům zákonů a k jejich rychlému projednávání.
Děkuji.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já musím dát částečně za pravdu panu předsedovi Kalouskovi. Chci říct, že pro to skutečně pochopení mám.
Neeviduji žádné přihlášky s přednostním právem, tudíž budeme pokračovat ve schváleném programu.
Tento návrh se netýká podstaty, s kterou navrhovatel přichází do Sněmovny. S podstatou této novely. Můj návrh se ale netýká této věci. Tam už asi myslím, že váš názor změnit nelze. Jsou to takové dětské domovy, kde jsou děti, které nemají rodiče.